Jak tedy budete tento cíl realizovat?
Myslím, že z tohoto místa teď není na místě hledat viníky těch konkrétních situací, ale myslím si, že je dobře, abychom si připomněli nastavení, která vedla k tomu stavu, který já jsem označil na tiskové konferenci de facto za krizi. My jsme vytvořili systém, ve kterém jsou za základní školy zodpovědné obce v míře, která je mezinárodně neobvyklá. Řešení takové situace není úplně jednoduché. Já jsem se tou situací zabýval intenzivně už předtím, než jsem nastoupil do své současné role, a jsem si vědom toho, že stabilizovat ten systém je nezbytné a bude to finančně náročné. Musíme udělat některá krátkodobá opatření. Já se domnívám, že rozumnou cestou je vytvoření Státního fondu vzdělávací infrastruktury, který by podobně jako v oblasti dopravy nebo životního prostředí investoval systematickým způsobem do obnovy, případně rozšiřování a plánování využití infrastruktury škol. To předpokládá opravdu politickou shodu, já o ni usiluji.
Děkuji za dodržení času a dále má svou interpelaci pan poslanec Jan Síla, připraví se pan poslanec Miloslav Janulík. Prosím, ujměte se slova.
O vojenských základnách Spojených států na našem území, o tom jsme už tady několikrát hovořili, ale interpeloval jsem vás na toto téma. Pane premiére, není vám aspoň trošku žinantní, že jste takovým flagrantním způsobem oklamali svoje voliče, sotva jste se dostali k moci?
Děkuji za dodržení času a opět má slovo předseda vlády České republiky Petr Fiala.
Pokud jste tady citoval moje vyjádření nebo vyjádření mých kolegů, které se týká nemovitostí, že je zbytečné zdaňovat už jednou zdaněný majetek, tak se to, prosím pěkně, týkalo jiné daně. To se netýkalo daně z nemovitosti, ale týkalo se to daně z nabytí nemovitosti, kde opravdu docházelo podle našeho názoru ke dvojímu zdanění. Tyto věci jsou dohledatelné. A co udělala Občanská demokratická strana - a to je taky důležité a rád to všem tady připomínám? Samozřejmě bych byl raději, kdybychom nemuseli sahat na žádné daně a kdybychom nemuseli upravovat daně tímto způsobem s tím, že některé prostě musíme navýšit. Tak já připomenu některé věci, co jsme tam slíbili. "Růst nastartujeme pomocí investic do lidských zdrojů, infrastruktury a digitalizace, abychom podpořili transformaci české ekonomiky." Přesně to děláme. To je náš volební slib. Není to jednoduchý úkol, je to ambiciózní úkol a právě toto naplňuje náš ozdravný balíček. Další citát, který bych mohl říct z našeho programu - které se vztahují k ozdravnému balíčku nebo důchodové reformě: "Nastavíme jasná pravidla pro odchod do důchodu u fyzicky náročných procesů, ostatním postupně stanovíme novou věkovou hranici." To všechno jsou opatření, která jsme slibovali voličům a to všechno náš balíček obsahuje. Myslím, že lidé tomu i rozumí. Takže si myslím, že i tady se jasně ukazuje, že plníme naše sliby... a že je plníme pro lidi srozumitelně.
Pan poslanec má zájem a doplňující otázku. Prosím.
Takže to není úplně korektní, to vaše vyjádření, ale hlavně si myslím, že to vaše oklamání voličů by se mělo řešit tím, že byste odstoupili a požádali znovu voliče o to, aby vám schválili vojenské základny Spojených států na našem území, zvyšování daní z nemovitosti a tak dál.
Nebo se nějaké připravují? Tohle tedy vláda České republiky neví, na ničem takovém vláda nepracuje, já ani nevím, že by americká strana měla o něco takového zájem.
Děkuji za dodržení času.
Já tu debatu s vámi rád povedu, ale jindy. Ale my jsme se starali o české občany, o to, aby čeští občané měli benzin a naftu a nestalo se to, co se stalo v jiných zemích, kde realizovali recepty, které jste nám taky doporučovali.
Prosím o dodržování času.
Prosím pěkně, dohledejte si některé informace. Vy velmi dobře víte, že to tak není. Ale pokud zde budete ukazovat minulost, tak fajn, tak se o ní pojďme bavit. Nechali jste ho tam dojít proto, protože jste tenkrát tlačili na cenu. Takže, prosím pěkně, jestli se o tom chcete bavit, klidně to pojďme otevírat a budeme klást jeden argument za druhým. Zameťte si, prosím, před vlastním prahem.
Zase jsem to nevydržela, dneska jsem nechtěla vystupovat. Já si myslím, že to všichni vidíme, kdo do všeho mluví, ke všemu se vyjadřuje, všude byl a všechno zná. Jenom ty finance, ty finance, ty mu tedy fakt nejdou!
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Byli to vaši dva bývalí premiéři.
Prosím, vaše dvě minuty.
Kolegyně, kolegové, dámy a pánové, hosté, diváci. Vždycky jste se vytratil, když jsem se na to ptal.
Samozřejmě jsme vypláceli sociální dávky včas. Nejlepší obrana je útok. To znamená, budeme nálepkovat, budeme říkat, kdo se kdy spletl tady o čtyři měsíce. Pořád tady máme nějakou novelu a pořád tady říkáte, jakým způsobem jsme v minusu. Takže komunikace této vlády. Prozatím to takhle neděláte.
Co se týče toho, jaké auto využívám: tak ano, vozidlo se spalovacím motorem, disponuji ale také hybridem, občas jezdím do práce na kole, běžně se pohybuji v nejrůznějších dalších dopravních prostředcích včetně elektrifikované železnice a snažím se chovat racionálně, tak asi jako každý z nás, kdo sleduje zároveň, aby jeho kroky měly opravdu v rámci možností co nejmenší negativní dopad na okolí. A tím teď nemyslím jenom životní prostředí.
Tímto přistupujeme k další interpelaci, ovšem pan poslanec Koten není přítomen v sále, takže jeho interpelace propadá. A dostáváme se k interpelaci pana poslance Miroslava Zborovského, připraví se pan poslanec Marek Novák. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, rád bych se vás zeptal na záležitost týkající se vládou navrženého úsporného balíčku. To, že je potřeba začít šetřit, je naprosto zřejmé a v souvislosti s úsporami bych se vás chtěl zeptat, zda a v jaké míře dopadnou úspory na financování sociálních služeb.
Děkuji a nyní vystoupí pan vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Naopak, v případě financování sociálních služeb jsme v situaci, kdy každý rok ten objem finančních prostředků roste. Takže počítáme s tím, že tady také meziročně dojde k nárůstu ve financování sociálních služeb.
Děkuji pěkně. Je tomu tak, takže přistoupíme k další interpelaci, a sice interpelujícím bude pan poslanec Marek Novák a připraví se následně pan poslanec Jan Síla.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Hlavním důvodem je samozřejmě zdražování, inflace, a lidé jsou nuceni o dávky požádat, jinak mají problém přežít. Totéž, jen mladší skupině občanů, způsobujete úsporným balíčkem. Jenže Úřad práce také stojí značné náklady a stát touto logikou přichází o velké množství peněz. Jenže díky krokům, které postupně činíte, a představujete ještě další, to spíš vypadá, že je to teprve začátek konce.
Mimochodem, u tohoto daňového balíčku jsme také mysleli na společenskou solidaritu, takže se nejméně dotýká těch, kteří jsou sociálně zranitelní, kteří by se mohli dostat do problémů.
Takže je to varianta číslo tři, že jste zároveň nekompetentní, nevíte, co říkáte, a ještě lžete záměrně. Znovu pustím, co jste říkal před několika týdny v televizi Nova, a všichni občané vědí, že zvyšujete daně. A všichni vidí, že jste v tom balíčku přistoupili k plošnému zvyšování daní. Proto se vás znovu ptám, pane premiére, řekl jste to před několika týdny v televizi Nova, proč lidem lžete? Proč jste psali, že nebudete zvyšovat daně? Já jsem vás požádal, abyste nemluvil o daňovém balíčku, ten obsah známe. Všichni občané vědí, že chcete zvyšovat daně a budete.
Myslím, že není potřeba, abyste říkal, jak mám odpovídat. Odpovídám, na co se mě ptáte, podle vlastního uvážení. Tuto daň dokonce fakticky snižujeme a na to jsou jasná čísla. O tom není potřeba přemýšlet ani nějak zvlášť se tady chytat za slovo, protože to je úplně jasné. Tam jsme zařadili také stavby, které jsou určeny pro bydlení občanů, právě proto, abychom pomohli těm, kteří mají nižší sociální příjmy, abychom pomohli rodinám dostat se k snadnému bydlení. To si myslím, že je dohledatelné, ověřitelné a je to jasné dodržení našeho slibu.
S další interpelací vystoupí pan poslanec Karel Sládeček, připraví se paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo.
Je náhoda, že mohu navázat na předřečníka. Podle jednoho z nejlepších a nejviditelnějších politiků Evropského parlamentu, pana europoslance Tomáše Zdechovského, je totiž dezinformace opak cílené pravdy a vy jste na TV Nova šířil opak cílené pravdy. Vaším výrokem, že nebudete zvyšovat daně, jste se zařadil mezi špičky české dezinformační scény. Prosím vás tímto o informaci, zda jste již prošetřován pracovní skupinou vámi zřízenou při Úřadu vlády.
Prosím, ujměte se slova.
Kdybych vás vzal vážně, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, tak bych vám musel říct, že tady vedeme náš starý spor o to, co jsou dezinformace. Několikrát už to tady zaznělo na interpelacích a já vám jenom mohu znovu zopakovat, že za dezinformace my nepovažujeme informace, které... nebo za dezinformace, proti kterým je potřeba bojovat a které by měl řešit jakýkoliv vládní orgán, nepovažujeme informace, které jsou v rámci svobody projevu šířeny občany České republiky bez ohledu na to, jestli ta informace a ten názor, který občan šíří, odpovídá pravdě nebo ne, na to má každý občan právo. A tohle dezinformace není. Takže tady došlo k výrazné úpravě. A my tady jdeme ale příkladem. My nechceme jenom po lidech, aby více přispěli, ale my především škrtáme na výdajové straně, snižujeme náklady státu velmi výrazně, provozní výdaje státu o 20 miliard korun. Která vláda před námi to udělala?
Kdyby byla jasná, tak se tady o tom nemusíme dohadovat.
Prosím, máte slovo.
Takže já určitě žádné balonky nevypouštím. To patří na jednání, to je v pořádku, pak se vláda na něčem shodne, pak probíhá legislativní proces, kdy debatujeme s opozicí mimo jiné, a to je v pořádku. To už záleží na tom, jak v tom úsilí úspěšný budu, a jestli ten, komu to vysvětluji, má pochopení pro ty argumenty, nebo má jiné možná silnější argumenty než my.
Ano, ta interpelace se týká komunikace a je určitě správné nebo logické, že se o určitých typech komunikace bavíme, a to je právě ono. A to jsou věci, na které rád odpovídám. To bych chtěl opravit. Premiér zodpovídá za všechno, premiér má mít o všem přehled, ale myslím, že by to byla zrůda, kdyby věděl všechno do detailů, anebo by to byl extrémně namyšlený člověk, kdyby si něco takového myslel. Proto také ještě odpovím na některé věci, které tady zazněly z různých oblastí. Řeší se různými opatřeními včetně personálních, včetně velmi složité, ale provedené výměny vrcholného managementu. To konstatuji a každý si může dohledat, co kdo říkal před několika měsíci. Pokud jde o tu výjimku, ano, máme výjimku, a to je právě výsledek práce naší vlády na evropské úrovni. Já se spíš ptám, proč jsme neměli výjimky na různé věci v minulosti, proč nebyly vyjednány. My jsme ji vyjednali a jsme rádi, že jsme ji vyjednali, prostě proto, že jinak bychom si s tou situací neporadili, protože v jakém stavu jsme převzali energetickou bezpečnost České republiky ve věci tak klíčových surovin, jako je plyn a ropa? Nikdo s tím nic nedělal. Co jsme udělali? Nejenom že jsme si vyjednali výjimku, ale domluvili jsme se s dalšími státy a subjekty na tom, abychom rozšířili ropovod TAL. A ten druhý příklad, ten je ještě - nebo ten už je teď realizován až do konce, a to je zbavení se závislosti na ruském plynu. Nám se během deseti měsíců podařilo tuto závislost úplně změnit, odstranit - dneska ruský plyn tvoří 3 až 4 % naší spotřeby. Koupili jsme kapacitu v terminálu v nizozemském Eemshavenu, který v této chvíli je schopen pokrýt - ta kapacita - 40 % naší roční spotřeby, a děláme další kroky, které povedou k tomu, že plynu bude dost a že to nebude plyn ruský.
A co se týká toho, že je to implementováno už v našich zákonech, já si myslím, že je to celkem dobrý důvod k tomu, abychom tu úmluvu nepřijímali, protože když už to máme implementováno, tak jako proč!
Ono to je vlastně důležité, jestli je to v tom právním řádu, nebo není. Tady je důležité, že my vlastně téměř všechno máme ošetřeno v našem právním řádu naprosto dostatečným způsobem. Ani toto rozhodnutí Evropského parlamentu nemá žádný přímý dopad na Českou republiku.
Děkuji. Prosím, ujměte se slova.
A teď se podívejme, co jste slibovali lidem před volbami. Dále jste za ODS a koalici SPOLU říkali lidem: "Zvyšování daně z nemovitostí nepřipustíme. Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a rodinu." Dále jste před volbami slibovali, že "odmítáme vyšší zdanění nemovitostí". A dokonce jste k tomu dali červené kolečko "Sdílej a podpoř změnu"! V parlamentní demokracii vládnou strany, které získaly většinu ve volbách a prosazují program, s kterým získaly důvěru občanů. Důvody mohou být pouze tři a já se vás chci zeptat, proč lidem lžete, proč jste vaše voliče obelhali? Třetí možností je, že je to kombinace obojího. Takže znovu zopakuji otázku: Proč lidem lžete? A neptám se na obsah vašeho konsolidačního balíčku. Ptám se pouze na jednu otázku, proč lidem lžete.
A ještě existuje varianta, kterou jste nezmínil, vážený pane předsedo, a ta varianta je taková, že lidem lžete vy, vytrháváte výroky z kontextu a chováte se demagogicky. Já lidem nelžu, moji vládní kolegové také ne a jsme připraveni to kdykoliv obhájit. My prostě na tuto situaci samozřejmě musíme reagovat. Ale obecně platí, před volbami jsme řekli, že nezvýšíme daňové zatížení občanů, že maximálně můžeme pracovat s úpravou některých daní, ale celkové daňové zatížení zůstane stejné, a celkové daňové zatížení zůstává stejné, takže držíme slovo. My jsme v loňském roce díky plnění našich předvolebních slibů snížili, a to je dohledatelné, můžeme si to všichni spočítat, snížili celkové daňové zatížení o 30 miliard korun. Ano, jsou na to různé názory, například odbory říkají, že jsme snížili daně o 50 miliard korun. My taková čísla nemáme, pokud jsme to udělali, tak je to dobře. Takže je úplně jasné matematicky, že daňové zatížení občanů nezvyšujeme, tedy plníme své předvolební sliby. Ale ještě silněji jsme občanům slíbili, že dáme do pořádku veřejné finance, že zastavíme hrozivé zadlužování našeho státu, že provedeme důchodovou reformu, ke které předcházející vláda neměla odvahu, a že budeme zeštíhlovat stát, a všechno to děláme. V tom našem konsolidačním balíčku, a to je také plnění našeho slibu, je mnohem podstatnější to, co děláme na výdajové straně státního rozpočtu, než to, co děláme na příjmové straně státního rozpočtu. My se nechceme smířit s deficity státního rozpočtu ve výši 300 a více miliard korun.
Děkuji pěkně a my přistupujeme k interpelaci pana poslance Lubomíra Wenzla, připraví se paní poslankyně Berenika Peštová.
Vážená paní ministryně, i přes vaši omluvenou neúčast na dnešních interpelacích chci znovu otevřít otázku armádní zakázky na pořízení nových BVP. Na některé skutečnosti jsem se ptal již minulý měsíc v rámci podané interpelace, ale dosud jsem odpověď neobdržel. Během této doby vyvstaly některé další nejasnosti a mrzí nejen mne, že se o nich dovídáme z médií. První je: Kolik kusů a za jakou cenu bude předmět dodávky v případě uzavření smlouvy? Jednání se přece vedou o pořízení 210 kusů za cenu zhruba 52 miliard. Z médií se ale dovídáme, že údajně kontrakt by měl být navýšen o dalších 36 kusů techniky, čímž by byla cena navýšena snad až k 60 miliardám korun. Pokud je informace pravdivá, ptám se, kdy, na základě jakých požadavků, jakých analýz došlo k navýšení počtu kusů techniky. Druhá se týká výše objemu zapojení českých firem v tomto tendru. Bude tento objem dodržen? Bude procentní podíl zapojení českých výrobců zakotven ve smlouvě? Pokud ano, pak tedy jak? Děkuji za odpověď.
Děkuji i za dodržení času. A přistupujeme k interpelaci paní poslankyně Bereniky Peštové, dále se připraví Karla Maříková.
Jedná se o politickou figurku ze stáje vašeho vládního koaličního partnera ODS. Páchá opakovaně přestupky proti občanskému soužití, v minulosti už byl ale i potrestán za trestný čin. Svoje jednání pyšně medializuje. Zdá se vám, pane ministře, že je to v pořádku? Zvyšuje to důvěru občanů v nestrannost policie? Pane ministře vnitra, vzhledem k tomu, že z jeho úst opakovaně padlo vaše jméno, chtěla bych slyšet od vás jasnou odpověď: Kryjete Pavla Novotného? Postupuje policie v případě prošetřování jeho činů nestranně? A pokud ho nekryjete, nezvažoval jste bránit se proti zneužití vašeho jména právní cestou a řešit celou věc s vedením ODS?
Nekryji Pavla Novotného. Další otázka byla, zda nezvažuji nějaké právní kroky, případně nějaké postupy. Já jsem ten výrok doposavad dokonce ani neviděl a nečetl, a to mám celkem podrobný monitoring, nicméně podle mě je věc jasná. Já jsem viděl název vaší interpelace, tak jsem se pokusil připravit. Vím, že Policie České republiky z důvodu jakéhosi videa na TikToku oslovila Pavla Novotného k podání vysvětlení, zcela standardně. Takže já určitě oceňuji váš zájem o řádný výkon služby policie, já jej s vámi určitě sdílím. Na postupu policie jsem neshledal cokoliv závadného a myslím si, že mi nepřísluší ani tady teď komentovat prostředky, které ten či onen politik používá ve své sebeprezentaci, ať je to politik vládní strany, ať je to politik opoziční strany. To aplikuji i v tomto případě a s vedením ODS rozhodně tuto věc řešit ani nebudu. Nepovažuju to za něco, co by se nějakým zásadním způsobem dotýkalo mých osobnostních práv.
Prosím.
Já se pokusím, mám jenom minutu, tak jenom k tomu vysvětlení: "Mezi dezoláty na FB se šíří, že jsem měl porušit podmínku a půjdu sedět, od rána mi píší. Policie České republiky mě poprosila, ať pošlu mailem nějaké své vyjádření k věci. Nebudu stíhán. Mám ochranu pětikolky, takže epi epi!" To je odpověď na to, co jste říkal vy, že policie dělá určité kroky, dělá šetření. Já se jenom ptám. Je to ve vašem zájmu. Je to video, kde opravdu normálně natvrdo říká, že má od vás ochranu, má ochranu pana Fialy. Opravdu ho dehonestuje! Takže já vás prosím, podívejte se na to. Jestli ho nemáte k dispozici, já vám ho klidně dám, protože to létá na Twitteru, na Facebooku, úplně všude , a snažte se konat. Děkuji.
Já jsem za poslední rok dal jedno trestní oznámení, a to ve chvíli, když anonymní pisatel psal a jmény oslovoval moje děti a říkal, že ví, kde si hrají. V té chvíli byla překročena hranice mé citlivosti a podal jsem trestní oznámení. Já taková výraziva v politickém boji určitě nepoužívám. Avizoval jsem, že žádné krytí nemá.